Nápad stovek tisíc návrhů na oddlužení by insolvenční soudy nikdy nebyly s to zvládnout. Už nyní musí mnozí dlužníci čekat na to, než se dostanou na řadu a akreditovaná osoba jim připraví návrh na povolení oddlužení. Jenže ta neziskovka řekne: no jo, tak ale musíte si měsíc počkat, protože těch žádostí je zkrátka mnoho. Co se uspokojení pohledávek týče, je podle mého názoru nutné, aby alespoň malá část dluhu byla zaplacena. Víme všichni, jak moc dokáže dluh nakynout. Není to tak, že by zde byla ta platná úprava, která je přísná, tak úprava naše, řekněme těch, kteří navrhují aspoň nějaké uspokojení věřitelů, a pak ta jediná správná úprava ministerská. I toto navrhované řešení by mohlo pomoci statisícům dlužníků, neboť se nejen zmenšuje suma, kterou dlužník musí zaplatit, ba dokonce na to má více času, ale s tím rozdílem, že by tak zákonodárce alespoň jasně říkal, že něco drobného, a to tedy ve velkých uvozovkách, je potřeba zaplatit. Je myslím nutné, pokud tedy již rozvolňujeme podmínky, motivovat insolvenční správce, aby nejeli na půl plynu a hlídali si jen svoji odměnu a náhradu hotových výdajů, ale aby se snažili, aby dlužník opravdu něco uhradil. Jak již o tom padla v debatách řeč, ve výboru bychom se tak měli bavit i o motivačním charakteru odměny insolvenčního správce. Důležité bude bavit se i o tom, jaká by měla být maximální výše hodnot obydlí, které při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci.
Děkuji panu poslanci Ferimu. Budeme pokračovat v rozpravě, a to vystoupením pana poslance Lukáše Koláříka. Připraví se pan kolega Farský.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych za pirátský klub sdělit, že novelu insolvenčního zákona podporujeme a považujeme ji za krok správným směrem. Problematika exekucí je vážná a dotýká se velkého počtu lidí, ať už přímo, či nepřímo v rámci rodiny. Je to důsledek špatné politiky v předchozích letech, která se výrazně podílela na vzniku tohoto problému. Došlo například k zákazu exekutorských zápisů, rozhodčích doložek a směnek jako exekučního titulu. Nicméně nám tady teď zůstává obrovské množství aktivních exekučních spisů. Mnoho předlužených lidí se do své situace dostávalo v důsledku nečekaných a neplánovaných životních událostí. Může to být ztráta zaměstnání, trvalé onemocnění, rozvod či úmrtí partnera. Pro tyto občany tady v tuto chvíli žádné řešení opravdu není. Nejčastější argument proti této novele jsou přirozeně práva věřitelů, že prý snížením prahu pro vstup do insolvence nebudou pohledávky věřitelů uspokojeny. Myslíte si, že třetí, čtvrtý, pátý věřitel v pořadí má vůbec nějakou reálnou šanci dostat za své pohledávky vůbec něco zpět? Já si myslím, že nemá. Naopak právě vstupem dlužníka do insolvence se šance věřitelů zvyšuje. Všichni jsou totiž postaveni na zhruba stejnou úroveň a mají tak alespoň nějakou naději, že dostanou svou pohledávku zpět. Tato novela určitě není dokonalá a bude potřeba ji opravit. Proto Piráti postup do druhého čtení podpoří a budou se ji snažit opravit tam. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Lukáši Koláříkovi. Nyní pan poslanec Jan Farský.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po poněkud náročnějším předchozím bodu myslím, že si dáme něco méně kontroverzního. Je to drobná novelka trestního zákoníku, jejímž cílem je souborně, abychom tady nechodili každý týden s další novelou, poupravit naše trestní právo tak, aby bylo v plném souladu s různými mezinárodními a evropskými závazky, které Česká republika přijala. V této várce řešíme tři takové oblasti.
Já myslím, že je možné v klidu vyslechnout úvodní slovo pana ministra. Pokud diskutujete jiný problém, prosím v předsálí, ať má pan ministr důstojné prostředí pro svůj přednes.
Vezmu si z toho poučení a pokusím se být ještě stručnější. Prosím o podporu.
Máte slovo, pane zpravodaji.
Předkládaný návrh zákona proto v některých ustanoveních mění, zcela ruší a nahrazuje či doplňuje trestní zákoník, trestní řád a některé další zákony, jak jsou uvedeny v jednotlivých částech tohoto sněmovního tisku. Tento záměr dokládá výčtem mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie dopadajících na výše uvedené oblasti, které byly vytipovány v rámci návrhu zákona. A že nejde o poslední oblast, je více než zřejmé. Ministerstvo spravedlnosti se hodnotitelům výboru při jejich oficiální návštěvě v České republice snažilo obhájit stávající právní stav a schopnost České republiky postihovat tento druh kriminality. Statistika tak zvítězila nad věcnými argumenty. Po vzoru mezinárodních smluv mají být doplněna definiční ustanovení trestního zákoníku o legalizaci definice nástroje trestné činnosti a výnosu z trestné činnosti. Dovolím si však tvrdit, že nedostatky, které na tomto úseku boje s kriminalitou určitě existují, lze více než v rovině legislativní spatřovat v rovině aplikační, a to zejména v obtížnosti dokazování subjektivní stránky legalizační trestné činnosti a také dohledatelnosti výnosů, které jsou ukrývány v zahraničí, kde neexistuje, nebo diplomaticky řečeno vázne efektivní justiční spolupráce. Stopy jsou často zahlazeny a tok výnosů nelze vysledovat nebo jsou již spotřebovány. Samostatným problémem, ale stále více aktuálním, je personální nedostatečnost obsazení, nebo dokonce poddimenzovanost specializovaných policejních orgánů. Kdo problematice rozumí, ví, o čem hovořím.
Jedná se o normu, kterou před sebou nemáme poprvé. Vláda tento návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně již v minulém volebním období. Legislativní proces však nebyl dokončen a rozprava o něm byla přerušena v prvním čtení, a to konkrétně 19. května minulého roku. Nedostalo se tak bohužel ani k projednávání ve výborech. Nejsou tedy tito lidé schopni vyřešit svůj problém. Podle předkladatelů má tato novela podat předluženým lidem pomocnou ruku, aby se vymanili z dluhové pasti a mohli se vrátit do aktivního ekonomického života. Do insolvenčního zákona se předloženým návrhem dostávají také nové právní instituty, například přerušení průběhu oddlužení a prodloužení průběhu oddlužení. Budou vykoupena přísným dohledem po stanovenou dobu oddlužení. Dámy a pánové, tolik stručně k obsahu předkládané novely. Přestože návrh zákona předkládá vláda bez důvěry, jedná se podle mého názoru o potřebnou právní normu a věřím, že napříč politickým spektrem projevíme vůli se návrhem zabývat. Poslední veřejné dostupné údaje o zadluženosti v České republice jsou alarmující. V současnosti mezi námi žije více než 860 tisíc lidí, kteří jsou zatíženi exekucí. Téměř půl milionu lidí je přitom zatíženo nejen jednou exekucí, ale hned třemi a více exekučními řízeními. Řada lidí se v dluhové pasti neocitla vlastní nezodpovědností, ale z objektivních důvodů, které nemohli jednoduše ovlivnit. Prospěch z něj bude mít celá společnost, to znamená my všichni. Chci vyjádřit přesvědčení, že se na tom shodneme všichni, ať už z levicových, nebo pravicových pozic. Obavy z naplňování zákona v praxi vyjádřil také Nejvyšší soud a objevily se také poměrně vážné pochybnosti o tom, zda budou soudy schopné čelit očekávanému náporu nových návrhů na oddlužení. Věřím, že na konci ve třetím čtení přijmeme zákon, který bude férový a spravedlivý k oběma stranám.
Jenom pro pořádek prosím, abyste tento svůj návrh zopakoval v rozpravě, kterou teď otvírám.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi pár poznámek k projednávanému návrhu zákona o oddlužení. Součástí tohoto řešení musí být možnost pro každého člověka, který se ocitne v dluhové pasti, aby se z ní legálním způsobem v přijatelné době dostal, a to za realistických podmínek. Jde o opsaný německý model, což není kritika. Vždy je lepší opsat něco fungujícího než za každou cenu vymýšlet něco nevyzkoušeného.
I když v České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, jsme přesto povinni ustanovení směrnice do právního řádu provést. Proto návrh zákona doplňuje ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, což je zákon, kterým byla již dříve implementována evropská pravidla v této oblasti.
Nepřijetím této transpozice by se Česká republika vystavovala riziku zahájení řízení pro porušení smlouvy podle článku 258, případně 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jak již bylo zmíněno, v České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, tudíž zde neexistuje zákonná úprava, která by tyto penze kompletně upravovala a kterou by tak bylo možné změnit. I přesto je ale Česká republika povinna ustanovení směrnice do právního řádu provést. Doporučuji tento sněmovní tisk přikázat k projednání ve výborech a postoupit do druhého čtení.
Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Jako první přikážeme tisk výboru garančnímu. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tento zákon navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zahraniční obchod s uvedeným zbožím. Jde zejména o nová ustanovení zákona k tranzitu zboží nebo poskytování zprostředkovatelských služeb a o technické změny. Povaha kontrolního režimu se nemění. V souvislosti se změnami v zákoně dochází k revizi správních poplatků tak, aby pojmově navazovaly na zákon. Vzhledem k tomu, že adaptační lhůta uplynula v prosinci roku 2016, navrhujeme vyslovit s návrhem zákona souhlas v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý den, dámy a pánové.
Otevírám obecnou rozpravu. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajko? Kdo je proti? Zahajuji podrobnou rozpravu. Nepadly žádné návrhy v podrobné rozpravě.
Vyvolal dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Jan Zahradník, poté pan poslanec Adamec.
Mimo jiné také, aby se uměli orientovat právě v té finanční matematice. Včetně tady těchto znalostí. Takže proč se učit počítat úroky, počítat vrácené částky, když stejně pak nakonec se z té dlouhé pasti státním přičiněním dostaneme? Proto tedy prosím o pečlivé zvážení při přijímání tohoto zákona.
Nyní faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mě by fakt zajímalo, kolik z těch 863 exekucí vůbec může spadnout do režimu tohoto návrhu zákona. To je podle mě strašně důležité. Já to fakt nevím. No nic proti tomu. Abychom si tady nehráli na něco, co pak v důsledku zjistíme, že ta účinnost je velmi nízká.
Děkuji, panu poslanci Adamcovi. Nyní pan poslanec Dominik Feri a pan poslanec Stanjura s faktickými poznámkami. Kolega Blažek je jistě trpělivý, řádně přihlášen do rozpravy.
Jsem velmi rád, že zde můj předřečník z ODS zmínil právě ten signál, který vysíláme směrem k veřejnosti, směrem k dlužníkům. Právě to, že se dluhy nemusí platit. Co ovšem chybí, co se dat týče, kromě tedy toho jasného definování, kolik lidí tam spadne, kolik těch návrhů bude moci být, což nedokážeme z místa říct. To je nepředstavitelný nápad. Pro vaši představu, dneska jsem se to dozvěděl. Mělo to rozhodně udělat už dávno. Ale myslím si, že to číslo by rozhodně bylo nezanedbatelné. Ale ještě na závěr. Rozhodně nevysílejme směrem k dlužníkům zprávu o té nule.
Kolega Blažek je připraven, takže... S přednostním právem potom, po kolegovi Blažkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Když poslouchám tu debatu, tak mě hlavně zaujalo to číslo, kolik těch lidí je, těch dlužníků. To je obrovské množství lidí, kteří se dozvědí, jak se o ně vláda nebo různé politické strany chtějí postarat, a předpokládá se, že budou těmito lidmi samozřejmě voleni. Kdyby bylo tolik věřitelů, jako je dlužníků, tak takový zákon tady nikdy nebyl. To bych asi také neměl pravdu. Ale řeknu to jinak. Když poslouchám, kolik poslanců a vlastně vláda chtějí tak strašně pomáhat, tak to ten výrok budu parafrázovat: To se nám to pomáhá, když to jiní zaplatí. Nicméně stát nedá ani korunu. A já poprosím - poslouchal jsem paní kolegyni Valachovou. Je nesprávný. Ale ti věřitelé jsou často lidé jako my. Pronajímatelé. Důsledkem tohoto zákona bude, že ti, co neplatí, nebudou platit dál. Nicméně ponesou to na úkor těch, kteří naprosto klidně platit nebudou. Bude tomu přesně naopak a možná se přidají ještě další. Víte, pan předseda vlády Babiš často se zmiňuje o Tomáši Baťovi, proč ne? Ale nemůžeme vidět ty konce jeho podnikání, to znamená obrovský Zlín, obrovská firma a spoustu aktivit a zaměstnanců, kterým on říká spolupracovníci. A ve svých pamětech napsal krásnou větu: Bankrot je věc mravního přesvědčení. Myslíte si, že pomůžeme jakékoliv morálce, když schválíme tento zákon? No v žádném případě. Naopak přibudou. Tak si nepůjčují.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já se omlouvám, že teď přeruším velmi krátce začátek schůze. Prosím o strpení, abych ty výsledky načetl. Bylo vydáno 170 hlasovacích lístků, 169 jich bylo odevzdáno, 1 neodevzdán. Pavel Foltán získal 89 hlasů a byl zvolen, stal se členem Rady ČTK, Jana Gáborová získala 85 hlasů, nebyla zvolena, Michal Pehr 47 hlasů a Jiří Táborský 71 hlasů. Takže v tom druhém kole byl zvolen pouze Pavel Foltán. Tady bylo kvorum stejné, tedy 170 odevzdaných hlasovacích lístků, kvorum 86, odevzdáno jich bylo 169, jeden neodevzdaný. Irena Chovančíková 1 hlas - nezvolena, Dana Kalinová 3 hlasy - nezvolena, Karel Král 5 hlasů - nezvolen. Znamená to, že z těch třinácti členů jsme obsadili na první pokus hned dvanáct pozic. Jedno místo zůstalo neobsazeno. A tak jak jsem v rychlosti v tom výsledku četl, do druhého kola tedy postupují dva kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů. Děkuji za pozornost.
Otevírám bod číslo Já vám děkuji, paní senátorko. Paní senátorka je předsedkyní stálé komise pro Ústavu a my už máme také svoji vlastní předsedkyni komise pro Ústavu, paní poslankyni Valachovou, které tímto dávám slovo, aby se vyjádřila k tomuto tisku jako zpravodajka.
To podstatné tady zaznělo z úst předkladatele. Principiálně jde o věc, která odpovídá jiným podobným úpravám v rámci právního řádu. A nabízí se zde paralela, kterou právě předkladatelé a Senát nabízejí, to znamená vlastně podobně tak, jak to platí směrem k poslancům a senátorům, umožnit tedy i v uvozovkách trestání nebo sankcionování jako v klasickém přestupkovém řízení. To znamená, za mne rozhodně tento návrh by měl získat podporu a měl by být propuštěn do dalšího čtení.
Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.
Samozřejmě jeden zásadní z nich je, že ti lidé se dostávají úplně mimo ekonomickou činnost, mimo ekonomickou aktivitu, tu legální řekněme. Oni si svoji obživu najdou. Problém je ale ten, že samozřejmě v tu chvíli jsou jenom příjemci ze státního rozpočtu, ale ze své činnosti do něj nic neodvádějí, a tím pádem ochuzují v součtu celou společnost. Jsme v situaci, kdy lidé nemají světlo na konci tunelu, a zároveň chápu i námitky kolegů, kteří říkají, že je to něco, co působí tak, že vlastně dluhy už není nezbytné platit, že to může působit i demotivačně na ty, kteří třeba přistupovali, a doufejme, že jich je většina, ke svým dluhům odpovědně, a že by to mohlo také vyznít do společnosti, jako že od schválení této novely už neplaťte své dluhy. A to není něco, co bychom měli přenášet jenom na občany a říct: starejte se, vaše chyba. Jde o to, aby to nebylo jenom na úkor věřitelů. Ale zároveň si nedělejme iluze, a dokládá to i důvodová zpráva k tomuto zákonu, že by výtěžnost dneska byla nějaká vysoká. Oni stejně věřitelé, kteří mají dlužníky, kteří mají dvě tři čtyři exekuce, už moc nemůžou počítat s tím, že by se k nějakým financím dostali. Takže to krácení, že by věřitelé tady přicházeli o nějaké zásadní částky, není. Pokud jim žádnou tuto šanci nedáme, tak těch sedm let prožijí v tom, že se budou natolik vyhýbat placení jakýchkoliv závazků, že nesplatí vůbec nic.
Své stanovisko přijala Rada ministrů, na které jste byl, pane ministře. Své stanovisko zcela jistě zaujme i Evropská rada, na které bude pan premiér Babiš. My jsme ve zcela jiné situaci. K tomu by se ta instituce, která je legitimní a má tu důvěru, což je Poslanecká sněmovna, přece vyjádřit měla.
Nikoho nevidím, takže se vypořádáme s jednotlivými návrhy. Jako první zazněl návrh pana předsedy Kalouska na zařazení nového bodu.
Děkuji, pane předsedo. Informace a stanovisko vlády České republiky k chemickému útoku na území Velké Británie a k nařčení České republiky ze strany Ruské federace, že je možným původcem zneužité chemické látky k teroristickému útoku.
Děkuji.